Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně - už tady žádná není, tak vážení páni poslanci. Takto velká výluka prostě v této hlavní páteřní trati způsobila dost velký problém, protože tam jezdí vlaky v taktu deseti minut a rychle informovat všechny cestující bylo složité. Je to věc, která nemá jednoduché řešení a bude se muset dále řešit.
Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz.
Děkuji za tu odpověď a mám radost z toho, že Ministerstvo i České dráhy to chtějí řešit. Takže to je ten největší problém, který tam byl spatřován. Děkuji.
Já vám děkuji. Máte slovo.
Komise skončila, nic se nestalo, Ministerstvo zemědělství podle mých informací v téhle věci příliš nekoná. Ale stalo se to, co jsem předvídal, že zkrátka přijde takováto situace, která může zcela ochromit malé město nebo malou obec v okamžiku, kdy je v zájmu zvířat takovéto opatření udělat. Protože tam není žádné, jestli o tom ví nebo podobně, myslím si, že o tom musí vědět. Kdy pomůže, jak pomůže. Jestliže umíme dát desítky, možná stovky milionů korun na opravy kapliček, musíme být schopni pomoct městu řešit takovouto situaci.
Všem vám děkuji a přeji vám příjemný zbytek odpoledne a večera.
Jak už jsem řekl, je tady obrovské zpoždění z hlediska zvyšování minimální mzdy, které bylo způsobeno v minulosti, a minimální mzda neplní tu motivační roli. A já si myslím, že to, co zvyšuje nezaměstnanost, je fakt, že se vyplatí být na sociálních dávkách. V okamžiku, kdy se přece vyplatí pracovat, byť za minimální mzdu, tak to jde proti nezaměstnanosti. Čím vyšší je minimální mzda, tím se omezuje také prostor pro šedou ekonomiku, zejména ve službách nebo tam, kde jsou málo placené profese.
Prosím, pane kolego.
Přednedávnem jsem jednal se zástupci odborových organizací ve zdravotnictví a sociálních službách právě z pohledu nutnosti zvýšit jejich odměňování. Je třeba si uvědomit nedostatek kvalitního, odborně zdatného personálu v sociálních službách, což ohrožuje nejen dostupnost, ale i kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Vážený pane předsedo vlády, s cílem postupně stabilizovat tyto profese vaše vláda řadu předchozích chyb napravila a obnovila růst platů státních zaměstnanců. Nicméně například platy v sociální sféře přes jejich navýšení jsou na velmi nízké úrovni. Proto se chci zeptat, co konkrétně vláda hodlá v této souvislosti udělat, aby se situace v sociálních službách stabilizovala, aby se zlepšilo jejich odměňování.
Dochází k situaci, kdy stále více pracovníků a zejména pracovnic v sociálních službách přemýšlí o tom, že ze sociálních služeb odejdou, nebo z nich odcházejí prostě proto, že v privátu, ve firmách nebo třeba v obchodech jim nabídnou vyšší plat, vyšší čistý plat, než mají v zařízení sociálních služeb nebo sociální péče, a je to práce, která je často psychicky méně náročná, nebo je to práce, která je fyzicky méně náročná. Situace nenastala tím, že bychom nezvyšovali platy. To znamená, musíme také najít finanční prostředky v letošním státním rozpočtu pro to, abychom pro druhé pololetí byli schopni zajistit zvýšení platů pracovníků a pracovnic, kteří pracují v sociálních službách. Čili to bude jedna z důležitých součástí toho materiálu, protože chceme zjednodušit tarifní tabulky a současně chceme, aby došlo k navýšení finančních prostředků v rámci státního rozpočtu, nebo poskytovaných ze státního rozpočtu, tak, aby se zlepšilo odměňování pracovníků v sociální sféře. Takže tolik k tomu nejbližšímu, co vláda ještě může udělat a poskytnout. A ještě jedna poznámka. A to, co je velmi důležité pro sociální služby, je také nárůst celkové dotace, která je poskytována ze státního rozpočtu na sociální služby.
Děkuji, pane premiére, za konkrétní odpověď. Já také si vážím všech zaměstnanců pracujících v zařízeních sociálních služeb a sociální péče, protože si myslím, že to není jenom práce, ale i poslání a služba vůči svým spoluobčanům. A opravdu ty platy jsou nízké. Já vítám tu změnu nařízení.
Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi a pan předseda vlády má dvě minuty na doplnění. Děkuji za připomenutí našeho jednání k této věci včetně návrhu na usnesení.
Já jsem samozřejmě zaznamenal, že Poslanecká sněmovna o té věci jednala. Jednala o ní ve stejné době, ve které probíhalo připomínkové řízení k materiálu, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Čili beru to stanovisko Poslanecké sněmovny jako výraznou podporu pro paní ministryni Marksovou, až bude ten materiál předkládat na jednání vlády.
Máte slovo.
Jenom chci varovat jako právník, v žádném případě tento sběr dat nemůže vést k tomu, že by snad daná osoba tady konkretizovala konkrétní osoby, dotazovala se jich a nějakým dalším způsobem individualizovala jejich národnostní nebo jiné smýšlení.
Pan poslanec Ludvík Hovorka bude interpelovat na ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka.
A co bude Ministerstvo zdravotnictví dělat, pokud Ústavní soud uzná stížnost za oprávněnou? A jak ministerstvo kontroluje zdravotní pojišťovny a poskytovatele, na základě čeho a jak vybírají dodavatele zdravotnických prostředků?
A nyní má slovo pan ministr zdravotnictví.
Děkuji, pane předsedající. Už dneska jsou velké stížnosti na to, že to dlouho trvá, že ten proces je složitý a komplikovaný. A teď si představte, že proti tomu jsou zdravotnické prostředky, kterých je něco kolem 250 tisíc. Každý rok jich 7 až 8 tisíc přibývá. Jenom dám takový malý příklad. Tohle je pro zdravotní pojišťovnu tužka, pro výrobce pero a pro zdravotnické zařízení psací náčiní. To je jedna z těch 250 tisíc věcí. Ale faktem je, že se o to evropské země snaží strašně dlouho a jde to ztuha. A stanovení úhrady je druhý, podobný problém. Nebo stát za to zaplatí deset korun. To bude fajn. Co se týká těch nákupů, to je druhý průšvih. Teď budu mluvit z praxe ředitele nemocnice. Byť třeba v rámci Motola je poměrně silné obchodní oddělení, kde máme docela velkou řadu product managerů, kteří se v tom orientují. V této chvíli na ministerstvu existuje příprava věcného záměru zákona, který se týká kategorizace zdravotnických prostředků. Ale vůbec nebudu zastírat, že jsou na to hluboké rozporuplné názory, jakým způsobem to pojmout, jak se na to podívat. Neumí reagovat na to, co se děje. Určitě není ideální.
Děkuji, pane ministře. Pan poslanec nyní položí doplňující otázku.
Takže to je jeden problém.
Čili bychom měli připravit vlastní řád, který by nebyl takovým způsobem komplikovaný, jako je správní řád. Víte, dnes je fakt, že stojíme před otázkou, jestli vztah mezi poskytovatelem a plátcem, čili zdravotnickým zařízením a pojišťovnou, je vztah obchodní, nebo vztah veřejnoprávní smlouvy. Pokud je použili na zlepšení zdravotní péče a ten vztah byl obchodní, tak je to asi v pořádku. Je to obchodní vztah, nebo to není obchodní vztah?
Bude to interpelace na nepřítomného ministra životního prostředí Richarda Brabce.
Vážený pane ministře, prosím o odpověď na následující otázky. Pak buď je, nebo není úspěšný, nicméně poplatek propadá, předpokládám, té soukromé firmě, která takovýto portál provozuje. Já sám to považuji za neetické. Chtěl jsem se na to zeptat dnes i premiéra, zdali je to běžné i na ostatních ministerstvech. Prosím o vaši odpověď. Moje otázka je jednoduchá, vážený pane ministře.
Já vám děkuji.
Protože jak jistě víme, toto nařízení má být v platnosti zhruba od září příštího roku a všechny členské země jsou povinny implementovat toto nařízení do právního řádu.
Nyní má slovo ministr zdravotnictví pan Miloslav Ludvík.
Děkuji, pane předsedající.
Já vám děkuji, pane ministře. Táži se pana poslance, zda má zájem o doplňující dotaz.
Děkuji. Já chci říci, že vláda bude jednoznačně pokračovat v iniciativách, které podporují kvalitní české potraviny a jsou na straně spotřebitelů.
Děkuji panu předsedovi vlády.
Současná vláda pravidelně zvyšovala každý rok minimální mzdu tak, aby mohla plnit svou funkci. Díky tomu na jedné straně chránila zaměstnance před nespravedlivě nízkým odměňováním a na druhé straně motivovala lidi, aby hledali práci a dávali jí přednost před pobíráním sociálních dávek. Osobně si myslím, že je potřeba v tomto trendu pokračovat tak, aby minimální mzda rostla i nadále, aby se lidem vyplatilo pracovat. Pane premiére, můžete nás ubezpečit, že s ohledem na dobrý stav naší ekonomiky a příznivý vývoj zaměstnanosti bude vaše vláda pokračovat i letos ve zvyšování minimální mzdy tak, aby tento trend pokračoval i do budoucna? Máte v této souvislosti připravený předvídatelný a transparentní postup pro další růst minimální mzdy?
A dokud náš systém nebude jednoznačně takto nastaven, tak těžko můžeme mluvit o sociální spravedlnosti, těžko můžeme mluvit o motivaci pracovat. Bohužel to zatím stále takto není. Já bych byl velice rád, kdybych mohl říci, že už to tak je, že jsme to během těch čtyř let vyřešili, ale ještě ne. To znamená, bylo tady uplatňováno dogma, že se minimální mzda zvyšovat nemá, a tím pádem došlo k výrazné stagnaci příjmů lidí, kteří pobírají nejnižší výdělky. To znamená, posunuli jsme se výrazným způsobem, ale pořád to není dostatečné. Ve vládním programu a v koaliční smlouvě je řečeno, že chceme usilovat o to, aby minimální mzda dosáhla na konci volebního období alespoň 40 % průměrné mzdy. Bude o tom rozhodovat vláda, předpokládám, ještě v první polovině letošního roku a já se budu snažit, aby zvýšení minimální mzdy alespoň o 1 200 korun na vládě prošlo. Poslední poznámka. Takže ano, chci, abychom pokračovali, a chci, abychom využili té možnosti, že naše vláda může rozhodnout o zvýšení minimální mzdy, abychom to udělali ještě k 1. lednu příštího roku a šli nad 40 % průměrného platu.
Děkuji panu předsedovi vlády.
Je dobře, že jste tady připomněl tu skutečnost, že zvyšování minimální mzdy vlastně tlačí na to, aby se zvyšovala i průměrná mzda v České republice.
Pan premiér má dvě minuty na doplnění odpovědi.
Ano, já myslím, že jedna z věcí, která je velmi zajímavá - já bohužel ten graf mám tady jenom malý, ale pokusím se ho alespoň slovně popsat. Takže teď ten návrh je připraven, počítám, že v řádu několika týdnu by ho vláda měla projednat, a mým cílem je, aby ho vláda schválila, aby to nařízení začalo skutečně platit od 1. července letošního roku. Takže musíme tu situaci řešit. A chtěl bych, abychom v horizontu několika týdnů dosáhli toho, že vláda o té věci rozhodne.
Vážený pane premiére, dnes dopoledne nás navštívila paní eurokomisařka Věra Jourová a seznámila nás s Bílou knihou o budoucnosti EU. Stalo se to za poměrně malého zájmu členů vaší vlády. Jedná se tedy o jasný projekt dvourychlostní Evropy. Já se chci zeptat, jaký postoj zaujímá vláda k tomuto záměru, jakou vizi Evropské unie bude prosazovat, z jaké pozice vstoupí Česká republika do této diskuse - aktivně, či pasivně.
Prosím, pane premiére, máte slovo.
Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem přesvědčen o tom, že nás čeká z pohledu Evropské unie velmi dynamické období. Takže jsou tady silné motivy. Je tady snaha redefinovat Unii, pobavit se o tom, kde by Unie mohla fungovat efektivněji, užitečněji pro občany, pro členské státy. Ale bude zde snaha minimálně od zemí, jako je Francie, pravděpodobně Německo, posílit a urychlit integraci zemí, které platí eurem. Určitě tady bude snaha posílit spolupráci v oblasti ochrany vnějších hranic Evropské unie. Bílá kniha ovšem není nějaký politický návrh. Není to nějaký návrh. Je to popis toho, kam by se teoreticky Evropa mohla ubírat. To, co má větší politickou relevanci, jsou závěry z Říma. Česká republika patří mezi země, které neplédují za vícerychlostní Evropu. Rádi bychom udrželi Evropu co nejvíce pohromadě. Nechceme mít odsouvání stranou jenom proto, že zatím neplatíme společnou evropskou měnou. A pokud jde o přijetí společné evropské měny, to není úkol pro tuto vládu. My jsme se na začátku koalice nedohodli na tom, že bychom měli vyhlásit termín přijetí eura. Tato vláda to činit nebude.
Podle jednacího řádu doplňující otázku pan kolega Zahradník.
A lídři, kteří do nich vstupují, ať už třeba ve Francii, nebo teď v Rakousku, jsou velmi mladí, věřme tomu, dynamičtí lidé, kteří vyrostli vlastně v podmínkách integrující se Evropy. Je možné, že po případném volebním vítězství budou velmi tvrdě prosazovat stále těsnější Unii, budou prosazovat stále hlubší integraci.
Prosím, pane premiére.
Ale jsem přesvědčen o tom, že vláda, která vzejde z voleb, se bude muset jasně rozhodnout.
To je spíš poznámka. A proti tomu stojí vyjádření, že jim selže zrovna v ten inkriminovaný dne software.
Děkuji. Slovo má paní ministryně.
Ale prověřím to.
Jako další vystoupí se svou interpelací paní poslankyně Věra Kovářová. Připraví se pan poslanec Leo Luzar.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, o eGovernmentu se hodně mluví, ale méně se v něm skutečně dělá. Alespoň to je můj dosavadní dojem. Teprve konkrétní příklady úkonů, které by bylo možné zjednodušit, nás mohou pohnout správným směrem. A moje otázka zní, zda s touto tezí souhlasíte. Děkuji za odpověď.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
Ale nechci tu odpověď jenom takto zkrátit. Hovoří se o něm často. Dneska existují dva způsoby. První je, nebo může být samozřejmě osobní návštěvou, ale také elektronicky. Tady musím dodat - avšak použitím datových schránek. V dalších novelách našich zákonů počítáme s tím, že by to bylo zákonem upraveno. Tato nová technologie, která je v gesci Ministerstva vnitra, zajistí dostatečnou bezpečnost přístupu k osobním údajům.
Já vám děkuji a reagovat bude pan ministr.
Teď vám ale úplně neřeknu přesně.
Nyní mám pro přítomné poslance informaci: V tuto chvilku končí zasedání sněmovní komise pro výběr nového vedoucího kanceláře. V případě, že bude mít někdo nějakou námitku, tak samozřejmě jí vyhovím a budeme pokračovat. Ještě to uděláme takhle.
Mám tady případ, jméno znám i konkrétní školu znám. Prý je to normální, bylo řečeno jejím zaměstnavatelem. Jméno i údaje mám, jak již uvádím. Ale v našem státě se není čemu divit.
V každém případě to vůbec nejsou malé peníze. A já jsem tedy velmi zvědav, jestli chcete dostát svým slovům, tak jak říkáte, že chcete vybírat daně a chcete příjmy do státního rozpočtu. A také se pozastavuji nad tím, proč tedy pan ministr Babiš podal takovýto návrh, když dnes o něm Poslanecká sněmovna ruku v ruce s klubem ANO nechce jednat a nechce ho schválit. Takže jsem velmi zvědavý, jestli platí slova, že chcete vybírat daně.
Paní poslankyně Jana Černochová.
Děkuji, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Jsme před prvním čtením. Co mě k tomu vede? A mrzí mě, že tady v tuto chvíli není pan ministr obrany Stropnický. Finanční krytí je zajištěno v tomto roce i do budoucna. Nevím, jaký jasnovidec to formuloval, protože to vůbec není pravda. Na rozdíl od našeho nástupu na ministerstvo teď už na to máme připraveny projekty. Vláda schválila na svém minulém zasedání dlouhodobý projekt rozvoje vzdušných sil a do několika málo týdnů bude předložen stejně dlouhodobý projekt akvizic do oblasti pozemních sil. Takže si dovoluji říct, že můj případný nástupce půjde určitě do lepší konstelace, než v jaké jsem tu práci zahájil já. Já chci vědět, proč nám tady ministr obrany lže a proč ministr jedné vlády říká něco jiného minulý týden, než ministr financí - stále ještě - Babiš nám dal v písemné podobě včera? Připadá vám to, kolegyně a kolegové, normální? Tento návrh prosím zařadit po tom návrhu, který jsem vznesla předtím, tedy jako druhý bod v tom čtvrtečním bloku programu od 11.00 hodin. Děkuji vám za pozornost.
Takže prosím, já bych se velmi ohradil. Já se domnívám, že zákoník práce je dostatečný. Škoda, že tady není kolega Pilný, protože bychom si ji tady asi velmi podali. Z toho, co se nosíte, to už nepatří do moderního světa. Ti také už by si mohli o tom světě něco přečíst.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tentokrát to platí dvojnásob. Nevidím žádnou akutní potřebu právě teď a v nějakém větším rozsahu do pracovního práva zasahovat. Moje obavy z důsledků nové úpravy však rostou i v návaznosti na způsob jejího předjednání na tripartitě. Pan předseda Zavadil tvrdí, že tam nedošlo k dohodě. Já jsem vnímal, že jakkoliv mám kritické připomínky k tomu vládnímu návrhu, tak jsem to vnímal, že je to jakýsi kompromis, který byl učiněn mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Tentokrát ale se zdá, že ta úzká spolupráce s odboráři se sociální demokracii trochu vymkla z rukou, anebo dostala minimálně trhliny. Je to nahodilá záležitost, nebo se to stane zvykem, zvyková praxe? Ten rozpor nemohl být patrnější. To je také třeba si uvědomit. A spolu s nimi jsme to odmítali i my jako pravicová opozice. Budiž.